Tato metoda umožňuje materiálovou recyklaci jinak obtížně recyklovatelných materiálů a výstupní materiály jsou v kvalitě vhodné i pro použití ve styku s potravinami. To považuji hlavně za významné a potřebné. Já jsem sice nebyl jejím členem, ale její práci bych chtěl tady z tohoto místa ocenit a chtěl bych tady vzpomenout právě jenom krátce těch 11 bodů, kterými se tato skupina zabývala, a jaký byl jejich výstup. Za prvé, snížení DPH na recyklované výrobky a vybrané recykláty. Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách preferoval určité procento, navrhováno bylo 15 % recyklovaných výrobků. Zapracování využití recyklovaných materiálů a recyklátů do technických norem. Příprava standardů pro sekundární plasty. Vyhotovení edukačního a osvětového materiálu pro možnost uplatnění druhotných surovin konkrétních případů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Kolega Králíček ruší svoji omluvu, stihl to včas. Tak. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodu 273, sněmovní tisk 654, zákaz chemických zbraní, z bloku třetích čtení, který lze projednávat. Dále bychom se případně věnovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu - zákony druhé čtení. Připomínám, že ve 14.30 hodin máme pevně zařazené body. Bod 392 - volba členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID, bod 39, tisk 676, o odpadech, druhé čtení, bod 40, tisk 677 o výrobcích s ukončenou životností, druhé čtení, bod 41, tisk 678, o odpadech, související druhé čtení, a bod 42, tisk 679, o obalech, druhé čtení. Tak. Nikdo se nehlásí. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu v rozpravě ve třetím čtení. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Věnujte se tomu, co je zde přednášeno. Ta procedura je opravdu velmi jednoduchá. Jeden pozměňovací návrh a poté o zákonu jako celku. Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko navrhovatele, paní ministryně? Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Další pozměňovací návrh řeší tzv. technické zabezpečení skládky. Tento pozměňovací návrh předkládám ještě s kolegyní poslankyní Krutákovou a s kolegyní poslankyní Pekarovou Adamovou. Podobně jako pozměňovací návrh poslance Schillera tento návrh zjednodušuje proces odvádění poplatku za ukládání odpadu na skládku a měl by motivovat obce k navýšení třídění komunálních odpadů. Vládní návrh tzv. třídicí slevy nemusí být pro mnoho obcí dostatečně motivační. Obce, které nedosáhnou požadovaných úrovní vytřídění, zaplatí vždy plnou sazbu za ukládání využitelných odpadů na skládku. Pokud tedy obec zjistí, že není stanovené úrovně schopna dosáhnout, nemá motivaci výrazně zlepšovat třídění odpadů na svém území. Proto navrhuji, aby se sleva odvíjela od produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v přepočtu na obyvatele. Velkou výhodou pozměňovacího návrhu je snazší kontrola než v případě vládního návrhu i jiných pozměňovacích návrhů. Vládní návrh i jiné pozměňovací návrhy motivují obce, aby se snažily započítat do vytříděných složek komunálních odpadů i materiály, které bohužel nejsou odpadem. Problém u jiných pozměňovacích návrhů také představuje započítávání domácího kompostování, které není fakticky možné zkontrolovat a muselo by se řešit odhadem nebo hrubým výpočtem. Tento pozměňovací návrh naopak motivuje obce k hledání nejméně nákladných způsobů, jak odklonit biologicky rozložitelné odpady ze skládkování. Mezi tyto způsoby patří i předcházení vzniku odpadů, jako je zkrmování, domácí a komunitní kompostování nebo mulčování travních ploch. Podle tohoto pozměňovacího návrhu budou mít motivaci snižovat produkci směsných komunálních a objemných odpadů naprosto všechny obce. Je důležité, aby se motivace k vyšší míře třídění odpadu vztahovala na všechny obce, pokud má celá Česká republika dosáhnout evropských recyklačních cílů. Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce sleva, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce a množství odpadu na jednoho obyvatele uvedeného v tabulce pro každý kalendářní rok, ve kterém nastane poplatkové období. Já děkuji za pozornost a přihlásím se k nim potom v podrobné rozpravě.
Pan poslanec Adamec a pan poslanec Holík.
Takže je potřeba to říkat všechno. Co se týká spaloven, ano, bude se vozit do spaloven, rozumím tomu. Na druhou stranu naše procento likvidace odpadů ve spalovnách je pořád ještě nižší ve srovnání s okolním světem, takže tady vidím prostor pro ty spalovny. Na druhou stranu cíl nejsou spalovny. A tady padla na začátku otázka, co chce občan. Občan chce kvalitní, efektivní a hlavně levnou službu, tak se podle toho chovejme!
Děkuji a s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Holík.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já jsem si velice pečlivě vyslechl zprávu kolegy Elfmarka. Chybí mi tam jeden. Vysvětlím to na vlastní zkušenosti. Moje dcera pár let žila v Anglii. Když se vrátila, tak jsme před Vánoci kupovali obálky a přání. A já byl překvapený: Proč, prosím tě, saháš po hnědé hnusné obálce, která je navíc dražší? - Ona se na mě podívala jako na blbého a říká: Protože to je z recyklovaného materiálu. Vy jste tady zmínil, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, protektorování. Já jsem plně pro, protektorují se hlavně nákladní pneumatiky.
Děkuji.
Připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Jejich odůvodnění jsem již uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.
Děkuji. Takže ne poslední. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, kterému tímto uděluji slovo. Prosím. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Pozměňující návrh se týká změny zákona o zadávání veřejných zakázek v oboru.
Děkuji. Prosím. Přečtu omluvy.
Já bych u tohoto sněmovního tisku 678 jenom představil své dva pozměňovací návrhy. Návrh nového zákona o odpadech navíc pojem likvidace nezná. Proto navrhuji, aby se snížená sazba DPH týkala i materiálového využití odpadu, ne pouze jeho likvidace.
Všechno chápu, ale všechno se má dělat tak, aby to na sebe navazovalo. Já se přiznám, že mě osobně překvapil ten návrh kolegy Dolínka, který prošel na hospodářském výboru. To tak vždycky je prostě a zaplatit se to musí. To si řekněme na rovinu. Alespoň já to tak cítím. Já podám pozměňovací návrh v podrobné rozpravě, který se týká, řekl bych, možná malé drobnosti. To si myslím, že je návrh rozumný a vlastně uvolní to Státnímu fondu životního prostředí finance, které by skončily vlastně v těch poplatcích, na něco úplně jiného, co pro to životní prostředí bude výrazně prospěšnější. A i dobré úmysly, a já o nich vůbec nepochybuji, o těch dobrých úmyslech - prostě i cesta do pekel je dlážděna samými dobrými úmysly. A já si myslím, že to fakt máme dělat postupně a nemáme tady na jednu stranu říkat: nejsme na to připraveni, ale on ten termín bude šibeniční, tak se všichni budou snažit. No, nebudou, tak to nebude. Takže to jsou věci, které prostě nejdou v souladu, a tady je potřeba o tom přemýšlet. Děkuji za pozornost.
Jsou zde dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
U jiných zákonů často ta diskuze otevřená není. Bavíme se v náznacích a tady se jde na tu podstatu a to si myslím, že je velmi dobré už pro to rozhodování. A já chápu, že ministerstvo přišlo s kompromisem, který vyjednalo s tvůrci odpadu, se skládkami, s obcemi, a už se přišlo v dobré víře s něčím takovým. Ta zpráva měla být - my jsme přišli s odborným stanoviskem, to zachovává co nejblíže původní termín.
Co se týče toho plynu na skládkách. A to je právě těch 10 milionů tun, co jsem já tady vzpomínal. A abychom měli tu diskuzi věcnou, já kolegovi Adamcovi ihned přepošlu technický list, kde se o tomto hovoří, aby on přesně věděl, jak to je. Je tu někdo, kdo by mi tuhle věc mohl zopakovat nebo zodpovědět?
V tuto chvíli nemám další faktické poznámky.
Je škoda, že se Ministerstvo životního prostředí těmito body nezabývalo a podpora recyklace tak v zákoně de facto chybí. Povaha zařízení užívaných k výrobě buničiny je ve vztahu k životnímu prostředí obdobná povaze zařízení na výrobu papíru nebo lepenky. Můj druhý pozměňovací návrh se týká živnostenského odpadu. Ten konkrétně podávám i s kolegyní, předsedkyní výboru Danou Balcarovou. Pozměňovací návrh řeší zajištění svozu živnostenského odpadu tak, aby bylo ponecháno na dobrovolné účasti podnikatelů. Podnikatelé však v tomto rozsahu nemohou obecní systém využívat, ledaže se smluvně dohodnou s obcí jinak. Praktické zkušenosti s dobrovolným zapojením podnikatelů do obecního systému však ukazují, že tato možnost je v praxi využívána pouze minimálně, a lze tudíž konstatovat, že tento institut se vůbec neosvědčil. Proto navrhuji zavést možnost obce stanovit obecně závaznou vyhláškou pravidla pro povinné zapojení podnikatelů do obecního systému. Obec může v obecně závazné vyhlášce i stanovit okruh podnikatelů, na které se povinné zapojení do obecního systému bude vztahovat. Podnikatel by tak z obecního systému jednoduše vystoupil, nebylo by to povinné. Protektory podléhají každoročně homologaci zkušebnou a jejich použití v autodopravě je přísně regulováno nařízením UNECE, což je Evropská hospodářská komise OSN. Ukončení odpadového režimu je zde tedy naprosto zřejmé již ze samého účelu tohoto zařízení a zpracovávat ke každé protektorované pneumatice průvodní dokumentaci je dle mého nadbytečným administrativním požadavkem, a to právě můj pozměňovací návrh řeší. Další pozměňovací návrh, který předkládám s kolegyní Balcarovou, je evidence skládek. Další věc, která se týká podobné věci, je pozměňovací návrh na monitoring skládek. V současné době je obtížné zajistit, aby na skládku byly přijímány pouze odpady, které na ni přijímány být mají. Tím pádem lze kontrolovat pouze odpady, které jsou na skládku zrovna v průběhu kontroly ukládány. Je tedy vhodné ustanovit přísnější podmínky monitoringu skládky. Navrhuji proto povinný kamerový monitoring skládek. Monitoring skládek kamerami je jako povinný nastaven například v sousedním Polsku. To jsme si také zjišťovali. Dalšími problémy skládek jsou environmentální havárie. Dvěma kritickými aspekty jsou požáry a poškození těsnicích vrstev skládky a následné ohrožení spodních vod v okolí skládek. Prevenci požárů by významným způsobem pomohlo povinné zavedení termočlánků napojených na Hasičský záchranný sbor. Požáry by tak mohly být zachyceny v raném stadiu vzniku a uhašeny dřív, než by mohly způsobit vážnější poškození životního prostředí. V případě, že nedochází k ohrožení životního prostředí, je opětovné použití nejlepším způsobem, jak předcházet vzniku odpadu. Pokud by byl zákon, tak jak je navržen, vykládán striktně, pak by do definice přípravy k opětovnému použití spadaly i veškeré opravy, kontroly a tak podobně. Náročnou administrativu by tak bylo třeba provádět i například v opravnách a to by mohlo proces oprav zejména u menších subjektů dosti zkomplikovat. Při opravách čištění a tak dále, při kterých není ohroženo životní prostředí, osobně nevidím důvod, aby tato činnost byla prováděna v režimu odpadu v zařízení pro nakládání s odpady. Autorizovaná společnost provozující zálohovaný systém je majitelem velkého množství prostředků, které de facto patří spotřebitelům a mají jim být vráceny při výkupu obalů. Tyto prostředky by neměly být ohroženy jinými odpadovými činnostmi autorizované společnosti. Navrhované omezení nijak neomezuje autorizovanou společnost v zajištění využití -
Pane poslanče, já vás přeruším. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvu. A připomínám, že zítra, ve čtvrtek 18. června, bude v 9 hodin ráno zahájena 51. schůze Poslanecké sněmovny.
Dobrý den, děkuji za slovo. Výrazné změny zákon přináší v oblasti poplatku za odkládání odpadů na skládku, provoz zařízení určeného pro nakládání s odpady, sběr odpadu, obchodování s odpadem a řešení problematiky černých skládek. V současné podobě platného zákona je absence finanční odpovědnosti provozovatelů skládky za nevybrání poplatku od původců odpadu. Vládní novela se snaží na problematickou situaci reagovat zavedením přímé poplatkové povinnosti původce, avšak navržený způsob výběru poplatku je velmi složitý na administrativní a kontrolní činnost jak na straně soukromého sektoru, tak státního aparátu. To zajistí obcím čas pro zlepšení odpadového hospodářství a zavedení sofistikovanějšího systému třídění komunálního odpadu. Prosím vás touto cestou o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že je to trošku upozaděné téma, i když je to také velmi důležité téma a velmi složité téma. Nicméně já už jsem tady vystupoval v prvním čtení, pan ministr si to jistě bude pamatovat, a vyjádřil jsem své pochybnosti o tom modelu, který navrhuje Ministerstvo životního prostředí, a to je zejména přenášení plné odpovědnosti za černé skládky na vlastníky pozemků. Pan ministr tady v prvním čtení řekl, že je to podle principu, že vlastnictví zavazuje, tento návrh. Takže by to vlastně byla vaše vina. Já prostě nevím, jak chceme docílit toho, aby vlastník pozemku zabezpečil místo proti návozu odpadu. Zabezpečit takový pozemek znamená ho de facto oplotit. Takže můj pozměňovací návrh právě míří na zrušení tohoto jednoho odstavce, a to je zabezpečení místa proti návozu dalšího odpadu pod hrozbou sankcí.
Další je přihlášen v rozpravě pan poslanec Výborný a poté, v tuto chvíli jako poslední, paní poslankyně Fialová.
Děkuji za slovo. Jsou to drobné věci, ale s případnými významnými dopady. Už dneska víme, že řada těch vozidel je vybavena váhou, čili nebyly by to nějaké enormní finanční náklady a ten přepravce by mohl zcela přesně rozúčtovávat ty částky na tu třídicí slevu podle toho, kolik z té dané obce skutečně vyveze. Takže to je jeden pozměňovací návrh. V dalším pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby byl text doplněn o výslovné určení, že ty informace z registru jsou oprávněny požadovat i orgány samosprávy. Vycházíme z toho, že obce i kraje jsou motivovány, aby měly informace o nebezpečných odpadech na svém území, a mohly tak případně vyhodnotit a eliminovat rizika nebo případně na ně nějakým způsobem adekvátně reagovat. V tom návrhu zákona je jistý možný výkladový rozpor, jestli ty informace mají dostávat pouze orgány obcí a krajů v přenesené působnosti.
Kdo je proti? Hlasování číslo 222, přihlášeno je 161 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám bod Je tomu tak.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Dovolte mi, abych uvedla hlavní důvody tohoto nesouhlasu. Návrh zaměřený na odbornost při distribuci pojištění nijak věcně nesouvisí s materií upravenou zákonem o bankách a zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech. Jednalo by se tak z ústavního hlediska podle mého názoru o nepřípustný legislativní přílepek. Po věcné stránce je nutno upozornit, že jde o trvalou, nikoliv přechodnou změnu. Navrhované prodloužení doby trvání podnikatelských oprávnění pojišťovacích zprostředkovatelů v bodech 1 až 3 znamená, že každému novému pojišťovacímu zprostředkovateli prodlužují první vydání podnikatelského oprávnění o jeden rok. Navíc jde o značně nesystémový prvek v nastavení ověřování odbornosti na finančním trhu, která je v současnosti ve všech sektorech, jako je spotřebitelský úvěr, pojišťovnictví, kapitálový trh, penzijní spoření, nastavena jednotně. Z hlediska Ministerstva financí jakožto gestora dotčeného zákona o distribuci pojištění a zajištění není navržená změna potřebná. Je tedy evidentní, že systém opět funguje a nedochází k jeho zahlcení. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje paní poslankyně Valachová. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych měl na vás takovou prosbu. Než hygiena vytrasuje, jestli tady nehrozí nějaké vyšší nebezpečí, tak bych vás o to moc prosil, že bychom to dneska dodržovali.
Takže prosím vás, tento tisk by mohlo být poměrně jednoduché zvládnout, jsou tam jenom dva pozměňovací návrhy. Ale přesto si dovolím okomentovat jedno úskalí a to je úskalí návrhu pana poslance Juránka, a to ze dvou důvodů.
Jenom tři poznámky, co jsem si tady dal. Já jsem tady vzpomněl jenom ten problém, co se týče čísel. Ani jednou jsem neřekl, že žádná spalovna nemá vzniknout, nebo něco takového. Těch názorů tam bylo povícero a v podstatě to, k čemu se přiklonit a k čemu se asi i přiklonilo Ministerstvo životního prostředí, je zřejmě založeno na nějakém politickém rozhodnutí, když to tak řeknu. A ti mně dali k jednotlivým pozměňovacím návrhům svá stanoviska.
Prosím.
Jenom velice stručně si dovolím také okomentovat jeden z předkládaných pozměňovacích návrhů, který spolu s kolegy předkládáme. Česká republika přitom již dnes neplní požadavky směrnice Evropské unie o skládkách, která od roku 1999 požaduje skládkovat pouze upravený odpad a jen minimum odpadu biologicky rozložitelného. Zejména není dost dobře možné vybudovat kapacity pro energetické využívání směsných komunálních odpadů. Není však důvod oddalovat zákaz skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů. Díky předkládanému pozměňovacímu návrhu neskončí na skládkách mezi roky 2024 a 2030 nejméně 10 milionů tun komunálních odpadů. Návrh umožní lépe využít odpady, které nyní zbytečně skládkujeme, a významně uleví životnímu prostředí nejen v okolí nynějších skládek. Tak se chovejme skutečně jenom v těch nejnutnějších případech, ale v těchto konkrétních, které řeší náš pozměňovací návrh, to tak dělat nemusíme. Já se tímto hlásím tedy i do podrobné rozpravy.
Prosím.
Metodika, se kterou je zpracovávána zpráva o stavu životního prostředí České republiky, rozlišuje v kategorii nakládání s odpady jak metodu spalování, tak metodu energetického využití.